Chápu to správně, paní poslankyně? Druhý argument - opatření proti simulaci. Já to také nechápu. To se přece simulovat nedá. Nerozumím tomu argumentu. Další argument - krize pracovního trhu. Znamená to, že tím pádem budeme nahánět do výroby nebo do služeb nemocné lidi? To má být to řešení, karenční doba? Já bych chtěla shrnout, že vlastně karenční doba znamená, že kolektivně trestáme pracující. Lidé se bojí z finančních důvodů onemocnět, mají strach, jak na konci měsíce zaplatí hypotéku nebo nájem, a to si myslím, že je velmi nespravedlivé.
Děkuji za slovo. Vyčíslil to tady pan poslanec Juříček. Tuto odvahu vy prostě nemáte.
Ale vyvolala další.
Ale když logika úpí, tak já úpím taky. Paní ministryně řekla, že díky tomu, že se lidé bojí chodit na nemocenskou, se prodloužila dlouhodobá nemocenská. Díky tomu, že lidé nechodí na nemocenskou, se nám prodloužila dlouhodobá nemocenská, ještě jednou to zopakuji. Když tam nejdu, tak nejsem na nemocenské vůbec.
Mnohé firmy mají celou řadu preventivních programů, mají řadu zvýhodnění, benefitů pro své zaměstnance, které se právě zdraví týkají. Uvědomují si svůj určitý díl odpovědnosti, snaží se motivovat zaměstnance k tomu, aby žili zdravěji, aby měli zdravější životní styl. Takže je to i velmi oblíbený benefit ze strany zaměstnanců jako takových. V minulém volebním období jsme tady řešili dlouhodobou nemocnost, řešili jsme zvýšení dlouhodobé neschopnosti, která se zvýšila o několik procent. Přesto znám celou řadu lidí, kteří byť by si mohli poležet, tak přenášejí choroby dál a roznášejí je, a to nejenom na pracovišti, to zdaleka tak není. To je prostě o přístupu člověka. Nicméně myslím si, že tady ta debata, bouřlivá, ukazuje, že se jedná o přístup, který je pravicový. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Valachová. Prosím.
Pouze faktická, pane předsedající. Dohoda mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v roce 2008 nebyla! Opakovaně to zdůrazňují odborové svazy zaměstnanců. To byl příkaz Ústavního soudu z důvodu, že v opačném případě by pokládal karenční dobu za neústavní. Skutečně žádný rozdíl v počtu těch, co využívají pracovní neschopnost do tří dnů. To je další důkaz toho, že ani v tomto případě karence nemá regulační efekt.
Pokračujeme v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat ctihodnou Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila pozměňovací návrh můj a kolegyně Válkové ve věci svým způsobem okrajové, ale taky důležité, ve věci rozvrhování a evidence pracovní doby akademických pracovníků. Je to problém, který tíží univerzity a instituce vysokého školství, protože střední a základní školy se o sebe postaraly už v předcházejícím zákoně, takže ony mají rozvrženou pracovní dobu v tom smyslu, jak jsem tady mluvil minule. Takže věřím, že tentokrát nás podpoříte.
Děkuji. Paní poslankyně Válková nyní vystoupí v rozpravě, po ní pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.
Jedna je pedagogická, výuková. Tu asi všichni chápeme. Prostě my chodíme na přednášky. I tady vystupujeme příliš dlouze, jak je nám vytýkáno oprávněně řadou z vás. Musíme publikovat.
Já to vítám. To byl dobrý krok, já jsem to ocenil. Protože jsme snížili daňové zatížení našich zaměstnanců. To je v pořádku. Co je na tom špatně?
Chřipka rozhodně není krátkodobé onemocnění nebo krátkodobá neschopnost. Je to pro mnoho pacientů smrtelná choroba, očkuje se proti ní. A myslím si, že tady je kámen úrazu. O nich bychom se měli pobavit.
Nyní pan poslanec Kupka, připraví se pan poslanec Staněk také k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Troufnu si tvrdit, že Ústav zdravotnických informací a statistiky je dostatečně věrohodný zdroj takových informací o tom, jak je to ve skutečnosti se statistikou ukončených případů pracovní neschopnosti. Došlo ke změně statistického ukazatele.
Pane poslanče, máte slovo.
Omlouvám se panu předsedovi Stanjurovi, který je momentálně nepřítomen. Neřekl to přímo on, zaznělo to obecně z pravé strany našeho sálu.
Nejde o třídenní nemoc, ale i těch prvních tří dnů následující nemoci. To není jenom o tom, že pacient přijde na tři dny k penězům. To je o tom, aby si lehl hned na začátku té nemoci, aby neroznášel ty bacily. Vůbec nechci jíst rohlíky poprskané streptokokem, vůbec ne. Vůbec se mi nelíbí, když zemře mladý muž na myokarditidu, protože kvůli tomu, aby neztratil peníze první tři dny, tu nemoc přechází a nakonec zemře. Já to zažila na záchrance. Opravdu si myslím, že je vhodné, aby si člověk lehl hned první den, aby neroznášel ty bacily. A vůbec důležité je pro podnikatele, aby nenakazil i další pracovníky. Vždyť to všichni vidíme, a co pak budou dělat, když jim lehne celá pekárna?
Děkuji, paní poslankyni Věře Procházkové. Vyvolala ještě jednu faktickou poznámku paní poslankyně Pekarové.
To přece není pravda. A jestli je někomu v tu chvíli - ano, chápu, že někdo může mít velmi nízké příjmy a pro něj i ty tři dny výpadku jsou prostě problém, to chápu, ale plošně to tak rozhodně není.
Nejdříve paní poslankyně Věra Adámková, poté kolegyně Černochová a dále paní kolegyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Připomínám, že jsme ve třetím čtení.
Já nevím, myslím si, že v té debatě už to tady zaznělo někdy v úvodu. Jsou to čtyři dny za rok, kdy zaměstnanec může toto volno čerpat. Takže tohle je podle mě ta cesta, jak motivovat zaměstnavatele, aby ve svých firmách, ve svých podnicích měli tuto možnost, tento bonus pro své zaměstnance, a neřešit to skutečně tím návrhem, který tady tolik obhajujete.
Vždycky záleží, jak interpretujeme čísla. To jsou slova Ústavního soudu, ne opozičních politiků.
Děkuji, pane předsedo. S přednostním právem je dále přihlášen pan předseda Kalousek.
Já se omlouvám. Nebo vůbec spoluúčast ve veřejných rozpočtech je trest? Když platí kdokoliv daň z příjmu, tak je trestán za to, že pracuje? Když půjdu do lékárny a budu platit doplatky za léky, tak jsem trestán za to, že jsem nemocen a musím platit doplatky za léky? To je prostě normálně všechno regulérní spoluúčast a ta spoluúčast je nezbytnou mírou spoluodpovědnosti za to, aby ty systémy byly dlouhodobě udržitelné. Bohužel, tuhle odpovědnost většina komunistů ve většině politických stran v této Sněmovně ztratila a tak to také celé dopadne.
Děkuji. Pokračujeme v závěrečných slovech. Nemá zájem. Také nemá zájem o závěrečné slovo. Slyším žádost o odhlášení, které jsem vyhověl. Všichni jste odhlášeni. Jsme připraveni na hlasování. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme se zákonem zabývat dále. Prosím.
Nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Děkuji, pane zpravodaji. Je návrh postupu jasný? Já myslím, že ano. Já dám o této proceduře hlasovat. Kdo je prosím pro? Zahajuji hlasování. Pane zpravodaji, prosím. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 158, přihlášeno 188 poslanců, pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Karla Krejzy pod písmenem B. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Ano, teď to tady pan profesor poslanec Vácha řekl naprosto přesně. Prostě je to na každém z nás. Vůči čemu jinému než vůči vlastnímu zdraví bychom se měli zodpovědně chovat?
Mám další tři faktické poznámky. Paní kolegyně Gajdůšková je jistě trpělivá. Pan kolega Vácha, kolega Dolínek a kolega Sklenák. To je pořadí faktických poznámek, které mám.
Příklad té vaší paní, která nemůže jít do práce. A my bychom měli mít systém, že tedy stát si je od ní vezme zpátky a pak jí je dá, když bude nemocná.
Nyní pan kolega Dolínek s faktickou poznámkou.
Děkuji, já to budu všude vzkazovat. Děkuji za váš argument. A druhá věc. Víte sociální demokracie je tady 140 let. Je tady proto, že tady kdysi pracovaly děti. A ta parta si řekla: My to zkusíme. Jak šli ten den z té hospody, tak je všechny zavřeli. Ale oni to nevzdali. Něčí táta potom byl prezident za komunistů, to nemusím milovat, ale je to součást historie sociální demokracie. Prosím, pražské pohledy na republiku nechme stranou.
Děkuji za slovo. Co chceme dnes? Já chci, aby ten zákon byl schválen. Já si myslím, že už zaznělo skoro všechno k tomuto tématu a už se opakujeme. To je moje prosba vůči vám.
Já rozumím tomu, že třetí čtení dříve bylo...
Pan kolega Dolínek říkal, že tady říkáme divné věci. Ale divné věci říkáte vy. Já jsem neřekl, že ta paní je bohatá.
Máte slovo, paní poslankyně.
A nedivte se potom, že si nenecháme takovéto vaše praktiky líbit. A to je poslední moje přihláška.
Připraví se pan poslanec Martin Kupka. Stále jsme v rozpravě ve třetím čtení. Máte slovo, paní poslankyně.
Ale nám sociálním demokratům jde o lidi. Je nám vyčítáno, že stojíme na straně zaměstnanců, že straníme zaměstnancům. Ano, straníme zaměstnancům. Toto své vystoupení jsem tedy skrečovala.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jde o vážnou diskusi, protože se máme vážně zabývat tím, co může zrušení karenční doby přinést. Já jsem se vydal k dalším statistickým údajům, a nejen statistickým. Píše: V důsledku reformy nemocenské zavedené zkraje roku 2018, spočívající ve zrušení finanční náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci, poklesl téměř okamžitě počet dní, které průměrný zaměstnanec stráví během jednoho čtvrtletí na nemocenské, o 2,2 dny. Tento pokles představuje 15 % průměrné doby na nemocenské před zavedením reformy.
Stanovisko výboru: bez stanoviska.
Zahajuji hlasování.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji. Kdo je proti?
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Kdo je pro?
Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu, končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Druhou věcí, která by mohla kompenzovat zvýšené náklady zaměstnavatelům... Poslouchám i debatu pana premiéra. Pro mě je to zajímavé, tak se omlouvám, že jsem se na chvilku odmlčel. Druhou věcí, kterou bychom mohli kompenzovat zvýšené náklady zaměstnavatelům, je výraznější snížení placeného pojištění za zaměstnavatele. My navrhujeme, aby to nebyly dvě desetiny procentního bodu, ale aby to bylo půl procentního bodu. Další věcí, která by mohla pomoci, ta se ovšem neřeší v zákoně, ale v exekutivě, je větší možnost zapojení zahraničních zaměstnanců z nám kulturně a civilizačně blízkých zemí, protože nebudu opakovat ta slova, která zazněla i dnes o situaci na pracovním trhu. Protože co je špatného na tom, že budeme kompenzovat naším rozhodnutím, legislativní činností dopady pro zaměstnavatele? Co je na tom špatně? To bych chtěl slyšet od zástupců sociální demokracie a případně od zástupců hnutí ANO. Kdybych tady plamenně hovořil a přesvědčoval vás, abyste ten návrh zákona zamítli spolu s námi, tak vím, že bych neuspěl. Ale pokud to neprojde, tak máme na stole kompromis, který plní tu část politické dohody, na které vznikla vláda, a současně nezatěžuje zaměstnavatele. Co je na tom špatně? Tomu rozumím, tu debatu nechci opakovat, nechci, abychom si neustále říkali ty argumenty tam a zpátky. Toto je podaná ruka ze strany opozice, která pomůže zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům. Tak to v reálném životě vůbec není. Je tady dostatek zaměstnavatelů v našich řadách, ať už vedli veřejné instituce, samosprávy nebo privátní firmy. Tak proč chceme zatěžovat zaměstnavatele? Splníte to, co jste slíbili svým koaličním partnerům, a současně nepoškodíte zaměstnavatele. To si myslím, že je slušný politický kompromis.
Děkuji.